Dále bod 24 návrhu pořadu, to je sněmovní tisk 199 - o veřejném zdravotním pojištění, druhé čtení, zařadit pevně na úterý 18. září jako druhý bod. Ale teď se musíme vypořádat s jednotlivými přihláškami.
Vážené dámy a pánové, dovolte mi, abych navrhl zařazení mimořádného bodu s názvem Zhodnocení účinnosti platné legislativy v oblasti sociální politiky České republiky. Zdůvodnění. Česká republika prožívá období hospodářského růstu a rekordně nízké nezaměstnanosti. To jsou dobré zprávy. Ale bohužel mají také svou druhou stranu mince. Paradoxně roste počet tzv. nepřizpůsobivých občanů žijících ve vyloučených lokalitách. Roste počet těchto lokalit. Náklady na sociální dávky neklesají úměrně s nabídkou práce. Podle ekonomických ukazatelů by tento sociální jev měl ubývat a místo toho roste. Dnes je v České republice přes 600 tzv. vyloučených lokalit a žije v nich přes 110 tisíc lidí.
Když tady mluvil pan poslanec Válek, tak jsem si uvědomil jednu věc. Proč bychom naopak třeba nemohli uvažovat nad tím do budoucna toto odstranit? To si myslím, že by stálo za zamyšlení.
Děkuji, vážený pane předsedo, za slovo.
Nyní faktická poznámka pan poslanec Vácha, poté faktická poznámka pan poslanec Mašek.
Já jsem byl minulý týden na naší polární stanici na Špicberkách. Byli jsme tam zavření jenom s polárními liškami. Zabývejte se něčím pořádným.
Já vám děkuji. Já jsem vás to nechal dokončit, protože jste to říkal v dobrém. Dále faktická poznámka pan poslanec Mašek, poté pan poslanec Ventruba. Další faktická poznámka, pan poslanec Ventruba. Prosím, vaše dvě minuty. To je pro tuto chvíli poslední faktická poznámka. Ptám se, zda má ještě někdo zájem o vystoupení v obecné rozpravě k tomuto bodu. Kdo je proti? Budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání hospodářskému výboru jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? Pan poslanec Válek se hlásí s návrhem na jiný garanční výbor.
Proč je tomu tak? Protože naše legislativa je neúčinná nebo se v praxi plně neuplatňuje proti lidem, kteří se rozhodli žít na úkor ostatních. Ten, kdo dneska může pracovat a nepracuje, je flákač a parazit. Naše sociální dávky se tváří adresně ve vztahu k účelu dávky. Bohužel, současná legislativa je často slepá ve vztahu k oprávněnosti dávky, především v případě zákona o hmotné nouzi. Stále jen na základě tohoto zákona vyplácíme na půl miliardy korun měsíčně. My v SPD navrhujeme jiný model - navyšujme mzdu za práci a ne za dávky. Nápravy nelze dosáhnout plošným navyšováním dávek, ale důsledným vymáháním tvrdosti zákona nebo přísnější úpravou zákona tam, kde žadatel dlouhodobě nepracuje, i když může, a tam, kde žadatel neplní povinnosti vyplývající ze školní docházky. Já jsem navrhl, aby to bylo zařazeno pevně na tuto středu hned po polední pauze jako první bod.
Dodatečně bych ještě chtěl uvést omluvu pana ministra Staňka, který se omlouvá od 14.30 z důvodu zahraniční cesty.
Hezké odpoledne, kolegyně, kolegové, vážený pane předsedo. Dovolte mi, abych jménem našeho klubu navrhl pevné zařazení dvou bodů.
Dále se hlásil pan předseda Chvojka s přednostním právem.
Tím prvním bodem by byl sněmovní tisk číslo 137, bod 118, a to je vládní návrh zákona, kterým se mění volební zákony a soudní řád správní. Jde o vládní návrh zákona, který se mění zákon o pobytu cizinců na území České republiky. Přesně tak, jako první bod.
Pak tu máme několik přihlášek bez přednostního práva.
Děkuji za slovo, pane předsedo.

Dále se k pořadu schůze přihlásil pan poslanec Marian Jurečka.
Dobrý den, milé kolegyně, vážení kolegové, vážený pane předsedo, vážený pane premiére, vážená vládo.
Stažení z této schůze, nebo se jedná o zpětvzetí návrhu zákona?
Dobrý den, pane předsedo, vážení členové vlády, kolegyně a kolegové.
Opravdu nechtějí. Proč jsme vymýšleli svátky? Z jakého důvodu jsou vymyšlené? Svátek není přece svátek pro politickou, vyšší a úřednickou třídu. Tady někdo říkal, že konečně se budeme moci rozhodnout, jak budeme trávit svátek. Zaveďme to. Dejme úředníky na svá místa a lidi vám poděkují, že mohou ve svátek jít na úřady. Za mě to je diskriminace všech, kteří pracují. Jednoznačně diskriminace všech, kteří musí do práce. Je to diskriminace i podnikatelů, protože v okamžiku, kdy já jako podnikatel musím mít otevřeno, i když nechci mít otevřeno, protože mě k tomu zavazuje smlouva a já nemám možnost jinou smlouvu podepsat, tak jsem diskriminován oproti těm, kteří jsou prostě doma, v klidu si leží na kavalci a rozhodnou se: jdu si k Bláhovi nakoupit. Nelze si zvolit, jak jsem říkal, chci, nebo nechci. Pořád voláme po tom, jak se chceme někam přiblížit, vzhlížíme, pořád to slyším, podívejte se, jak to funguje jinde, a v tomhle případě se nám to nehodí. Nejvíce trpí obory čerstvých potravin, a to mi věřte, protože obory čerstvých potravin musí vstávat brzy ráno, aby vás odbavily. Musí být ale i pozdě večer, často jsou tam i přes noc. Přesto jdou ještě navíc ve svátek. Je to neekonomické počínání za každou cenu. Já jsem zavřel všechny své podniky z jednoho prostého důvodu, protože o to přestal být zájem. A věřte tomu, že jsem byl první, který držel prvních deset let Štědrý den jako prodejní. Já bych chtěl jenom ještě připomenout - zrovna tak se tváří neděle. Podporujeme tím majitele nadnárodních řetězců, dovozce a majitele nákupních center. Nechci přímo říkat, že to jsou jenom Vietnamci nebo Číňané, ale prostě ti ostatní. Nejsou to normální, běžní podnikatelé. Běžní podnikatelé mají ve svátek zavřeno. Zkuste si to projet a zjistíte, jaký je stav. V dnešní době to dopadá tak, že v neděli často v restauracích pracují provozní, kteří nemají koho tam dát. Ve svátek jsou tam majitelé, protože nemají koho tam dát. Tak to dneska dopadá. Tam, kde to mají, tak hromadně zavírají. Děkuji za pozornost.
Rozprava bude nyní pokračovat dál. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, kolega Bláha prostřednictvím pana předsedajícího mi tady trošku otevřel oči. To je vše, děkuji.
Děkuji.
Myslím, že počet se nám nějakým způsobem už stabilizoval. Já tedy zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. V tom případě zahajuji podrobnou rozpravu a do ní v tuto chvíli neeviduji žádnou přihlášku. Ptám se ještě jednou, jestli je zájem o vystoupení v podrobné rozpravě. Není tomu tak. Končím podrobnou rozpravu. Opět se ptám na závěrečná slova, zda je zájem. Ani navrhovatel ani zpravodaj nemá zájem o závěrečné slovo. Přikročíme tedy k hlasování o celém návrhu zákona.
Já se omlouvám, je to samozřejmě moje selhání, ale opakovaně jsem zkoušel zasunout, zasunul jsem a nic se nerozsvítilo.
A nezpochybňujete hlasování, předpokládám. Samozřejmě to se stává i nejlepším z nás. Já jenom poprosím, ať je to zkontrolováno. Pan poslanec svítí, nebo nesvítí? Tak. Kdo je proti? Nezpochybňuji hlasování, je to můj vlastní návrh, tak bych měl hlasovat pro. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas jednomyslně. Otevírám další bod a tím je I zde upozorňuji, že je navrženo, abychom s návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvém čtení.
Děkuji. Velmi zjednodušeně se jedná o novelu, která by zásadně nařizovala držiteli řidičského oprávnění povinně se podrobit pravidelné lékařské prohlídce minimálně alespoň při každé výměně řidičského průkazu.
Třeba že by byly křesťanské svátky, kdy se nenakupuje, nebo něco takového. Druhý aspekt je samozřejmě zlepšení podmínek zaměstnancům. To byl, předpokládám, jeden z hlavních motivů toho zákona, když vznikal. Radši mají měkčí opatření. Například povinné zvýšení mezd ve svátky.
Opět poprosím kolegyně a kolegy, tentokrát především v levé části jednacího sálu, o klid a o to, abyste měl prostor přednést svoje argumenty. Prosím pokračujte.
Stejně tak ten záměr, aby ti pracovníci nemuseli do práce, se často nedaří naplnit kvůli tomu, že například zaměstnavatel udělá velkou inventarizaci a další kroky. Děkuji za pozornost.
Děkuji. Předseda vlády Andrej Babiš se omlouvá z dalšího jednání Poslanecké sněmovny z pracovních důvodů. Nyní bude s faktickou poznámkou reagovat pan poslanec Bláha. Máte slovo, pane poslanče.
Každý nemá na to, aby byl okamžitě řečník, můžete se tomu smát. To je ta demokracie, která tady mezi námi je. Já bych vás chtěl jenom poprosit, opravdu, jestli se chcete o tom problému víc dozvědět, jsem ochoten s vámi o tom mluvit. A já se na vás nezlobím, že nejste orientovaní v tomto segmentu. Nezlobím se na vás za to a jsem připraven vám tyto otázky zodpovědět. Ale tady to přece nebudeme rozebírat. A co se týče podnákladových cen, je to opravdu jinak. Tak jim běžte říct, že vám o to vůbec nejde, že to je ta tržní ekonomika. Když v ostatních státech mají národní dotace. Běžte jim to říct, že přišli o miliony. Jak se k tomu mají postavit? Tak běžte za nimi, co vám na to řeknou. Jeďte za nimi, že nechcete řešit podnákladové ceny a dovoz podnákladových přebytkových výrobků do České republiky.
Pět let je vaše hnutí ve vládě. Vystupuji jako opoziční řečník. Po volbách. Tam se ptejte, co s tím udělal. Ale když poslouchám pana poslance Bláhu, jako bych slyšel některé západoevropské politiky, francouzské, německé, nizozemské. O dumpingu z východu, jak máme dumpingové mzdy, jak je nefér, aby české výrobky byly umisťovány na jejich trh. Nikdy jste to neslyšel? Já jsem to slyšel. Zeptejte se dopravců, jak aplikují minimální mzdu ve své zemi na naše zaměstnance. To je cesta do pekel. To je cesta cel, obchodních bariér, zvyšování cen, snižování konkurence. Možná se vám to líbí. To by tam programově sedělo. Jsme exportně orientovaná ekonomika a podle toho máme postupovat. To jsou ty debaty o jednotných sociálních dávkách. To jsou velmi nebezpečné věci a my bychom se k tomu neměli přidávat a naopak se snažit o odbourávání obchodních bariér.
Faktická poznámka pana poslance Skopečka. Po něm s faktickou poznámkou pan poslanec Klaus.
Pan poslanec se tam na nás obrátil a zeptal se, jestli se nám zdá férové, že je sem dováženo to levné maso. Já bych mu odpověděl otázkou. Zdá se vám férové, že vyvážíme ty levné škodovky do Německa a konkurujeme tak těm drahým Audi a Porsche? Jak je to férové vůči těm zaměstnancům v automobilce Audi, Porsche, že si dovolujeme dovážet levné škodovky do Německa? Jak jim mají konkurovat? Jak mají přesvědčit ty německé spotřebitele, aby nekupovali české škodovky, ale koupili si německé dražší Audi? Myslím, že řada z nás volný trh a volný mezinárodní obchod podporujeme. Vy evidentně ne. Máte ministerstva, jste ve vládě, jezdíte na jednání evropských rad.
Následuje faktická poznámka pana poslance Klause. Po něm vystoupí s faktickými poznámkami v tomto pořadí páni poslanci Juříček, Bláha a Holík.
Ale možná že už to vydržím až do těch sedmi v tomhle stylu.
Dobré odpoledne. Já tedy zahájím odpolední blok jednání Poslanecké sněmovny. Nemám tady nikoho přihlášeného do obecné rozpravy, nicméně mám tady - pan poslanec Stanjura se hlásí, ano, počkejte, pane poslanče Zahradníku, ale pan poslanec Stanjura má faktickou poznámku, tady je přihlášen. Ale to je ještě z 11. září, takže faktická poznámka zřejmě není již aktuální, takže pana poslance Stanjuru vymazávám a pana poslance Zahradníka poprosím o vystoupení v obecné rozpravě.
Dneska tedy bychom měli hlasovat o předložených návrzích. Předcházet ekonomické újmě a snažit se ji napravit je možné dnes poměrně velmi dobře. Víme dobře, jak to funguje, jak mnoho různých ekologických organizací podává svoje podání, a tím způsobuje veliké problémy. Já jenom sleduji, že ten zákon nebudí nějakou extra velkou pozornost. Jenomže ta věc se má trochu jinak. Jak už jsem tady řekl včera, ekologičtí aktivisté postupně ztrácejí možnost, jak by mohli svůj vliv uplatňovat a jak by mohli svá podání, kterými pak zdržují různé významné aktivity a stavby, podávat. Jaký cíl k tomu vede? V podstatě se všude setkáváme s jejich působením.
Nějakým způsobem podnikáte, máte podnikání nějak nastaveno, a najednou z ničeho nic, ze dne na den, protože si to stát usmyslil, se vám zásadně změní podmínky, aniž byste to vy nějak ovlivnili a mohli ovlivnit. Připomínám, že se tady nebavíme o firmách se svým aparátem a zaměstnanci, ale o samostatných fyzických osobách, které vydělávají samy na sebe. Co se týká rozpočtových dopadů, tak očekáváme, že budou opravdu minimální. My jsme odhadli snížení příjmů státního rozpočtu o necelou miliardu. Takže tady je víceméně vzácná shoda. Každopádně se jedná o částku, která je menší než desetina procenta státního rozpočtu. Nicméně pokud tento návrh podpoříme, státní rozpočet to tedy téměř nepocítí, ale desítky tisíc lidí budou mít jednodušší život. Dovolte mi, abych se rovnou k nim na začátku stručně vyjádřil. Takže je to zřejmě jedno a ke zvýšení administrativy podle vlády nedochází. Ovšem tento argument platí pouze v jednom jediném případě, A to je, když ten podnikatel nakupuje své další služby, zboží a podobně, výhradně ve 100 % u dalších plátců DPH. Pak eviduje všechny své nákladové položky v přiznání k dani DPH. Ale takových mnoho není. Většina případů je ostatních a v ostatních případech ke zvýšení administrativy tudíž jednoznačně dochází a tento argument neplatí. Já se s takovým přístupem nemůžu ztotožnit, ale pokud v této rovině chceme diskutovat, pak jen připomenu pár čísel, které tady řekla paní ministryně. Náš návrh se týká více než 158 tisíc lidí, osob samostatně výdělečně činných. Ne za měsíc, ne za každý měsíc - za celý rok. Pro lidi s příjmem od milionu do dvou milionů. Takže to opravdu nevypadá na optimalizaci. Ale zopakuji, já se nedokážu s takovou argumentací ztotožnit. Nehledě na to, že platí zdravotní a sociální pojištění.